Bez jakéhokoliv zdůvodnění.
Náš návrh na zamrazení, jak jsem říkal, jste nám zamítli. Takže pochopitelně my jako SPD budeme bojovat a budeme hlasovat samozřejmě pro tu verzi, aby se navyšovalo co nejméně. A znovu říkám, že to je tedy opravdu nepříjemná situace. Takže děkuji, a to je tedy, řekl bych velice zapeklitá situace pro nás.
Děkuji.
To znamená, tady se nehlasuje o finálním znění toho zákona, ale o tom, jestli se jím tato Sněmovna bude zabývat, nebo nebude. Myslím, že by se jím zabývat samozřejmě měla. My jsme se o to snažili několikrát už před prázdninami. Konečně se to podařilo. Tak já věřím, že dneska úspěšně to dostaneme do dalšího čtení.
A nyní prosím pana předsedu Bartoše do rozpravy. Připraví se pan poslanec Benda.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem původně také chtěl reagovat na pana předsedu Okamuru, nicméně kolega Ferjenčík již řekl vše. Tady nebyla moc vůle se o tomto vládním návrhu bavit, ačkoliv byl na programu předchozích jednání. Já jsem proto rád, že se nám podařilo tento bod dneska zařadit. Nicméně je to jedno. Bavíme se i o nějaké reálné úspoře, když ten vládní návrh projde, v řádech několika desítek milionů. V podstatě pojďme se držet toho, co bylo ve vládním návrhu, a pusťme tento návrh do dalšího čtení a bavme se i o tom, zda je možné zkrátit tu dobu, jak zde navrhoval můj předřečník kolega Ferjenčík. Já ještě jednou děkuji, že jste ráno, když jsme hlasovali o programu jednání této schůze, tento bod na schůzi zařadili a konečně se jím můžeme zabývat.
Já také děkuji.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, asi nikoho nepřekvapí, když vystoupím a řeknu, že ten návrh je špatně, chybně, že by měl být zamítnut a že je naprosto zbytečným populismem v této Sněmovně se bičovat a hlasovat pro takovéto návrhy. Chápu, že Pirátům docházejí témata věcná a že potřebují... a dělali to mnozí před vámi. Dělali to Zelení přesně se stejnou tezí, dělali to Věci veřejné přesně se stejnou tezí. Podívejte se, kde skončili. Takže vám doporučuji, zkuste jiná témata než tuto hloupost. Paní ministryně sice předložila návrh, který zřejmě předseda vlády rozkázal, že musí být předložen. Přesto tvrdím, že v něm není žádná smysluplná důvodová zpráva. Pan zpravodaj řekne, všechno bylo vyčerpávajícím způsobem řečeno. No, nebylo řečeno vůbec nic. Nebylo řečeno vůbec nic. A jestli někdo má pocit, že má příliš vysoký plat nebo že jsou nějaké náhrady špatně, ať prosím navrhne snížení toho platu nebo snížení těch náhrad, že to nemá být takový nebo onaký koeficient. Ale co pokládám za naprostý nesmysl je tato snaha odpoutat od sebe soudce a státní zástupce, kde státní zástupci jsou podle zákona o platu státního zástupce placeni ve stejném režimu. Chápeme tento naprostý nesmysl? Čili kdybychom chtěli jít cestou nějaké smysluplné úspory, o které tady mluvil pan předseda Bartoš, tak bychom samozřejmě museli říct: týká se to všech ústavních činitelů placených podle tohoto návrhu zákona. Já bych čekal, že ministryně aspoň to nějak zdůvodní. Ale udělat takovýhle krok, vždyť to je úplně srandovní. Největší nesmysl je samozřejmě zmrazování, protože to pak vede k takovýmhle chybám. Ještě zůstáváme pod těmi soudci a státními zástupci. Přesto se zase objeví pokřik - politici si zvyšují platy, což mimochodem není pravda, protože to je zákon, který platí. Nic to nepřinese. Buďte si jisti, že to nepřinese nic kromě několika pochvalných článků v některých médiích, ale žádný voličský hlas vám to nikdy nepřinese. Nikomu, nikomu z vás. Jestli chce vláda nějakým způsobem jinak pojmout a navrhnout pojetí platů ústavních činitelů, já jsem na to připraven, pojďme se o tom bavit a diskutovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji 18. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Tak, je to na potlesk. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jiřího Miholu. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 18. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Jiřího Miholu. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 18. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.
Přečtu teď tři jména. Rotný Martin Marcin, desátník Kamil Beneš, desátník Patrik Štěpánek.
Já této žádosti rád vyhovím a poprosím vás, abyste povstali.
Tento návrh jsme měli v Poslanecké sněmovně už několikrát na programu. Bohužel nebyla vůle nebo čas nebo energie tento bod projednávat. My bychom chtěli, aby tento návrh byl probrán. Není to dobrý vzkaz ani občanům České republiky. A my jsme pod drobnohledem.
A chtěl bych ke kolegovi Válkovi prostřednictvím pana předsedajícího.
Já děkuji a prosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou.
Po věcné stránce podporuji ve všem slova pana poslance Marka Bendy. Po formální stránce mám vážnou výhradu k tomu, jak vy řídíte průběh schůze ve chvíli, kdy musíte dohlédnout na to, aby měla nějakou úroveň. Vyhrazuji se proti vašemu způsobu řízení schůze.
Já děkuji a prosím pana poslance Michálka s faktickou poznámkou.
Jenom jsem chtěl doplnit, abychom měli základní fakta. Nicméně je potřeba říct, že ten zákon je plný koeficientů. Takže má víc nastupující poslanec než nastupující soudce. To si myslím, že bychom si měli uvědomit. A ještě jedna krátká poznámka, spíš takový napůl vtip. Možná by pan kolega Benda chtěl navrhnout tento systém i pro Poslaneckou sněmovnou.
A já v tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani žádné přihlášky do rozpravy, nevidím ani nikoho, že by se hlásil z místa, takže rozpravu končím. A chtěl bych se zeptat, jestli je zájem o závěrečná slova od navrhovatele nebo od pana zpravodaje, který opouští stolek . Předpokládám, že ne. Tedy se přesuneme k hlasování o návrzích. Byl předložen návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Takže já svolám kolegy do sálu. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? V tom případě přistoupíme k hlasování. Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, a zahajuji hlasování. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 10 bylo přihlášeno 153 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl tedy přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo jiný návrh na další výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh jsme také přikázali ústavně právnímu výboru jako dalšímu výboru. V rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. Já se ptám, jestli má někdo jiné návrhy. Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Na dnešní schůzi jsme ještě zařadili bod číslo Tento bod otevírám.
Je potřeba jasně říct, že v noci z 20. na 21. srpna došlo k agresivní invazi vojsk Varšavské smlouvy.
To už bude po volbách, to už se nakonec ty sliby nebudou plnit, najednou se ukáže, jak je to složité, komplikované a podobně. Přitom ty nástroje existují. Ale tam už ta vůle chyběla. Je to jenom předvolební heslo, nadpis, nic za tím není.
Jenom pro upřesnění. Jedná se o navrhované navýšení příplatku za třídnictví učitelům a za specializované činnosti ve školství. My jsme tady už de facto dokončili rozpravu v prvním čtení, jenom se na té červnové schůzi, pokud si vzpomínáte, z časových důvodů už nestihlo hlasovat.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl doplnit ještě jednu věc k té snaze, aby se nedoplňoval registr smluv o ČEZ. Ze strany ODS mi to přijde jako špatný krok, protože podle informací, které já mám k dispozici, tak většina voličů ODS registr smluv podporuje.
Kolegyně Aulická Jírovcová už tady avizovala, že sněmovní výbor pro sociální politiku si vyžádal nějaké informace od Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto si myslím, že je zbytečné to projednávat do té doby, než ten výbor ty informace dostane. Takže navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu schůze.
Jestliže tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Nejprve budeme hlasovat o návrzích grémia. Nevidím, že by někdo namítal tento postup. Nejprve bychom hlasovali o zařazení bodu jako takového. Tak jsem špatně zmáčkl, omlouvám se. Ještě jednou. Kdo je proti? Hlasovat o pevném zařazení tedy již nebudeme.
Chodíme na ty pietní akty, já tam chodím rád připomínat si významné události našich dějin. Máte pocit, že v loňském roce tam bylo víc občanů? Že místo těch návštěv supermarketů, hypermarketů přišli na ten pietní akt 28. října třeba? Je to divné, přestože jste jim to doporučovali, tak ti lidé to nedělají. Mohli byste se zamyslet nad svým doporučením, když to nikdo neposlouchá.
Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Mihola, připraví se pan poslanec Munzar. Máte slovo, pane poslanče.
I když je to tedy, zdá se, typicky české stále něco měnit a probouzet vášně. Výjimeční jsme spíš my s tím bezbřehým otevíráním. Možná by si ti, co jsou neustále dotčeni nějakou regulací, tak mohli říkat: Kdo si vůbec dovolil zavést nějaký státní svátek? Proč já mám být konfrontován se státním svátkem? Takže mě mrzí, že možná málo vnímáme také to, co si myslí - občané si určitě nemyslí, že tohle je stěžejní návrh, stěžejní zákon. To vím přesně, protože jsem předkládal tehdy ten návrh, který by se týkal všech 14 státních svátků. A mají těch regulací daleko, daleko víc. Tam se to týká třeba i jiných dní. Vždyť tam všichni jezdíte a znáte to ostatně, nikdo se nad tím nepohoršuje, nebouří, přijímají to jako normální záležitost. A ty země nejsou méně tržní, nejsou méně kapitalistické. Ale zase chápu, že je teď nějaký status quo, než třeba proběhne další diskuze nebo nějaké další výzkumy. Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kasal.
To je jedna věc. Operuje se prakticky nepřetržitě. A i ti lékaři, kteří tam jsou, aby to zajistili, tak mají potom nárok na to, aby si něco koupili, což jako není úplně tak běžné.
On to částečně nadnesl pan kolega Ferjenčík, když mluvil o těch inventurních dnech. Jestli si opravdu myslíte, že těmito státními zásahy něčemu pomůžeme - nepomůžeme vůbec nikomu. Akorát tam ta prodavačka nepůjde prodávat, ale přerovnávat regály. A když tam náhodou nepůjde prodavačka, tak tam půjde někdo jiný stěhovat. To je jediný výsledek. A to se obávám, že toho pořád část této Sněmovny chce vychovávat. Toho špatného spotřebitele, který si dovoluje ve státní svátek jet nakoupit. Jestli někoho baví chodit nakupovat, tak ho fakt nevychovávejte. A zaměstnance neochráníte, protože tam půjdou jiní zaměstnanci dělat jiné činnosti.
Děkuji.
Pokud někdo volá po systémovém a logickém řešení. Argument s těmi zaměstnanci taky není pravdivý, zejména v době, kdy je v zásadě nulová nezaměstnanost. Ale teď je pravý čas, pokud někdo takový existuje, aby si našel jinou práci. Zda na sobě pracoval, zda nějakou kvalifikaci získal. A že ten systém je nepřehledný pro všechny, to si myslím, že je pravda. Že máme svobodu rozhodování, je myslím taky pravda. Tak zkusme aspoň občas ubrat nějakou regulaci. Slyšíte pravý opak. Tak tady je zase šance nějakou nesmyslnou regulaci zrušit bez náhrady. Protože jak už tady říkal můj kolega pan poslanec Munzar, my už jsme se jednou pokusili, ten zákon neprošel a nebudeme opakovat, dělají to zase naši kolegové z levice. Neprojde jim zákon a hned oznámí: A my to příští týden podáme znovu! Ale když jste nám dali tu šanci, tak se vás opět pokusíme trpělivou argumentací ve výborech a na plénu přesvědčit, že máme pravdu, že ta regulace je zbytečná. A život ukáže, kde to je ekonomicky výhodné a kde ne. Jestli je to hodně, nebo málo, to nechám na vás. Takže problém tohoto zákona se vůbec nedotýká života na malých obcích. To nemá s tou problematikou vůbec nic společného. Ale rád tu debatu povedu, protože jestli mě něco opravdu baví, v uvozovkách, to znamená nebaví, ten pohled z města na vesnice. Že my nevíme, jaká je to dřina? Že ty sedlácké rody vlastně končí, protože ty mladší generace vidí, jak je to riskantní, náročné? Když už mluvíme o živočišné výrobě, tak jenom řečnická otázka, nebudu jmenovat nikoho z poslanců: Copak tam se nemusí pracovat každý den, v živočišné výrobě? Nebo přesvědčíte ta chovaná zvířata, že je státní svátek, že nebude nic ten den? Bavme se o tom problému, který je na stole! A využijme tu šanci a zrušme tuto nesmyslnou regulaci. Protože lidi nevychováme. Protože provedou ekonomickou úvahu, zjistí, že se jim to nevyplatí, a problém je vyřešen. A to je celé!
Žádnou další přihlášku do rozpravy jsem neobdržel, nikoho také nevidím, že by se hlásil, takže končím obecnou rozpravu. Děkuji paní zpravodajce, je to skutečně tak. V obecné rozpravě zazněl návrh pana poslance Miholy na zamítnutí předloženého návrhu. To je věc, se kterou se nyní vyrovnáme hlasováním. Jste všichni odhlášeni?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Současné znění svátku je 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii. Navrhujeme 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva.